Ale opravdu, dámy a pánové, my si takhle nemůžeme zahrávat s naší budoucností, protože jsou věci, které jdou napravit, jsou věci, které jdou zvrátit. Právě proto takový projekt, jako je tento projekt, není projektem jenom energetickým, ekonomickým. Tento projekt má naprosto jednoznačně bezpečnostní geopolitické dopady. Takovýto projekt je symbolický.
Já se omlouvám, paní poslankyně, je 13 hodin a v tuto chvíli musíme přerušit tento bod i jednání Poslanecké sněmovny. A ještě vás seznámím s omluvou.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi za jeho vystoupení. Ale myslím si, že jsme to vyřešili tím, že bylo hlasováno o vašem návrhu.
Vlastně jsem tomu neporozuměl. Protože když došlo k dohodě, že budeme velmi striktně dodržovat jednací řád, tak já to jenom podporuji, podepisuji. A tím pádem bych chtěl vysvětlení, co se tedy tady stalo špatně ve vašich očích, že jste o vyvádění ze sálu hovořil.
Já se jinak nebudu hlásit do rozpravy ve věci tisku 966 a hovořit o něčem jiném.
Hlavní myšlenka, kterou se pokusím dnes během svého příspěvku sdělit a podložit ji sadou argumentů, je taková, že neproběhla dostatečně náležitá debata k této záležitosti, a není proto namístě, abychom dnes o tomto zákonu hlasovali. Jedna je bezpečnost, geopolitická bezpečnost, to znamená s kým chceme takovýto projekt realizovat a s jakým partnerem, a to zde již opakovaně zaznívalo. Tato shoda je poměrně široká. Samozřejmě jsou skupiny a politické strany, které odmítají jadernou energii jako takovou. Je to připravováno jako součást jednoho konkrétního projektu. Stát k tomu již podepsal dvě ze čtyř zamýšlených smluv podepsaných se společností ČEZ. Stát má najaté různé poradenské firmy, právní poradenství, firmu na prosazování zájmů vůči Evropské komisi. Je nakreslená celkem jasná mapa toho, jak ty věci mají postupovat. Víceméně jsme tak svědky vraždy jádra hradní klikou v České republice. To je prostě realita. Tak to je a vše tomu nasvědčuje. Já nyní budu předkládat argumenty, proč to tak není. Jaké to jsou požadavky?
Já si to nemyslím, já myslím, že je to pohádka a že to je falešný argument, který neobstojí. Co naopak na cenu vliv může mít, je délka, kterou vláda poskytne uchazečům na vypracování nabídky. My jsme tlumočili na posledním jednání s premiérem, aby ta doba byla alespoň 12 měsíců. To si myslím, že jsou zkušenosti ze všech zemí, ze všech staveb jaderných bloků a jaderných elektráren. Za nás říkám, že ten princip je v zásadě dobrý. Můžeme debatovat o jednotlivých parametrech, ale myslíme si, že je v zásadě dobrý, a tady můžu za nás vládu pochválit. Samozřejmě můžeme všichni spekulovat o tom, jaká bude cena elektrické energie v roce 2038, 2039, 2040, možná bychom to dneska mohli napsat na nějaký papír, někde zapečetit a naši nástupci to mohou za 18, 20 let rozpečetit a pak se budou smát. Reálně si myslím, že to nikdo není schopen dobře odhadnout. Pro takový velký projekt je mimořádně důležitá velká politická shoda. Takhle to funguje a nikdo jiný to nezaplatí. Takže v každém případě je poctivá odpověď, že to zaplatí odběratelé a daňoví poplatníci. Ale cena energetické bezpečnosti je mnohem vyšší hodnota než cena jednoho kilowattu.
Nyní je přihlášen do rozpravy i s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Lipavský. Pane poslanče, s faktickou teď vystoupíte?
Zároveň nebude potřeba uzavírat složitý, komplikovaný právní vztah o výkupu elektřiny z toho zdroje.
Ale přece dneska žijeme v globálním světě, žijeme v globální konkurenci a v globálním bezpečnostním světě. To si vždycky musíme uvědomovat, že nejsme na světě sami, nejsme pupkem světa a neznáme veškerý rozum světa. Já se pokusím soustředit na to, co jsem chtěl tady doopravdy říci, a to je pozice Komunistické strany Čech a Moravy k jaderné energetice a k výstavbě Dukovan jako celku. Komunistická strana Čech a Moravy od začátku své existence, tedy více než 30 let, podporuje jadernou energetiku jako základ energetického mixu České republiky. Vždycky jako KSČM jsme stáli za těmito výrobci a snažili jsme se je podporovat. Nelze jim to vyčítat. Historicky podle mého názoru byla velká chyba, že se začal privatizovat ČEZ, ale ten krok se mohl učinit. Chci jen upozornit, že my sledujeme dlouhodobě tuto situaci a snažíme se ji vyhodnocovat ve prospěch občanů, protože energetika, ať si myslíme, co chceme, je strategická a do budoucna strategickou vždycky zůstane. Tady jsme slyšeli návrhy, že by se to mělo posunout, dát více času do tendru. Dneska jsme v 21. století, špičkový technologický stát, jako je Švédsko, nezvládá energetickou regulaci své sítě a vyzývá občany, aby omezili například vysávání. Chci říci, že Komunistická strana Čech a Moravy jádrem dlouhodobě žije, zabývá se tím a považuje ho za základ své hospodářské politiky v rámci České republiky a českých občanů. Proto za KSČM mohu říci, že my tento návrh podpoříme.
Byla k němu uplatněna řada připomínek, včetně těch od předsedkyně Legislativní rady vlády, a ty nebyly zohledněny. Proč se tak spěchá, když ten zákon otevírá cestu k nejdražší zakázce v dějinách naší země? Myšlenka, kterou tady pan ministr říkal, a já bych chtěl, aby pan ministr když tak vystoupil v rozpravě - on si vždycky dělá poznámky a pak vystoupí až úplně na konci, kdy už není možné reagovat. Pan ministr Havlíček říkal: úkor státu, jako kdyby stát byla nějaká entita, která je mimo, ta může mít nějaký úkor. Ono to zní lépe říct: úkor státu než říct: na úkor všech daňových poplatníků a na úkor všech, kteří odebírají elektřinu. To znamená, ten zákon tady je prostě proto, že si nikdo není jist, jestli to bude ekonomicky fungovat, respektive všichni jsme si tak trochu jisti, že to ekonomicky fungovat nebude, že to tržně fungovat nebude, a proto tady ten zákon je. Zákon pracuje s vágními pojmy, s nejasnými formulacemi. Jsou tady nápadně výhodné podmínky pro investora: úvěr, který může vláda poskytnout na základě tohoto zákona na výstavbu nového jaderného zdroje, se po dobu výstavby neúročí. Nikdo mi nevysvětlil, proč je to takto nastaveno. To si stát nebo občané, to si ten stát půjčuje bezúročně? Ten zákon je tady jenom proto, že za ekonomický plán výstavby Dukovan bude stanoven ručitel, a tím ručitelem jsou všichni občané této země jako spotřebitelé elektřiny nebo jako daňoví poplatníci. Dámy a pánové, apeluji na každého z vás: my jsme tady od toho, abychom vládu kontrolovali, ne od toho, abychom rezignovali na svou kontrolní funkci. Dal jsem návrh na zamítnutí tohoto zákona. V soukromém životě by nikdo z nás takovouhle smlouvu nepodepsal, takový nejasný závazek na desítky let dopředu. Takže apeluji na všechny, abychom neudělali to, co bychom v soukromém životě nikdy nepodpořili, abychom to nepodpořili pro všechny občany této země.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k projednávanému tisku týkajícímu se nízkoenergetického zákona a také vzhledem k tomu, že jsme bohužel neměli možnost tento zákon projednat ve výboru pro životní prostředí, tak bych vás nyní rád seznámil stručně s novou studií, která tvrdí, že ve specifických podmínkách může Česká republika a Nizozemsko dosáhnout klimatické neutrality okolo roku 2050 pouze s využitím jaderné energie, která zůstane nadále nákladově efektivnější než obnovitelné zdroje energie. Studie posuzuje účinnost klimatické neutrality Evropské unie a analyzuje a porovnává dvě klimaticky neutrální technologie generující energii, které, pokud účinně nahradí infrastrukturu fosilních paliv, mohou vést k dekarbonizaci elektrické soustavy, tedy konkrétně jadernou energii v kombinaci s větrnou a solární energií. Na této studii se vedle dalších vědců podílel i nositel Nobelovy ceny za ekonomii William Nordhaus. Studie s názvem Cesta ke klimatické neutralitě Evropské unie do roku 2050, prostorové požadavky na větrnou, solární a jadernou energii a jejich příslušné náklady, se zabývá třemi problémy, které jsou klíčové pro ambici Evropské unie být do roku 2050 klimaticky neutrální. Jak se v ní konstatuje, i když se vezme v úvahu zásadní zlepšení účinnosti solárních a větrných farem, zůstane jaderná energie v roce 2050 levnější variantou. Chtěl bych na závěr říct, že rozhodně nejsem odpůrce obnovitelných zdrojů energie a beru je jako nezbytnou a důležitou součást energetického mixu, který má zajistit nízkouhlíkovou energetiku v blízké době. Děkuji za pozornost.
I toto v odborném prostoru zcela jasně zaznělo, že to samozřejmě v rámci takového projektu řešitelné je. Pokud chceme mít na začátku definovanou fixní cenu a má to být dodávka na klíč, nemůže se jednat o nějakou přednabídku, kde nejsou vyjasněné všechny věci, protože tím pádem bychom ohrozili celý tendr. Já proto podporuji kroky, které dnes třeba zazní.
Mám nejprve dvě takové legislativně technické věci. Tak prosím, vnímejte tuto technickou změnu tak, abychom to zesouladili se všemi potřebami. Ono nikde není psáno, že celý proces dopadne, ale nikde není také psáno, že nedopadne. My se bavíme o nových zdrojích, ale pan vicepremiér to určitě v závěrečném slovu může potvrdit - my vlastně nestavíme nový zdroj, my stavíme zdroj, který nahradí výhledově bloky, které odstavíme. My stavíme zdroj nebo budeme stavět zdroj v případě, že se to podaří, který zabezpečí tu stávající kapacitu, ale nebudujeme zbytečně novou. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky si je plně vědoma významu, jaký má nový jaderný zdroj nejen pro energetickou bezpečnost České republiky, ale i pro životní zájmy naší země. Jsme členským státem Evropské unie a NATO, vyznáváme základní hodnoty demokracie a svobody. Proto Sněmovna přijímá toto doprovodné usnesení: Žádáme vládu, aby nás neprodleně informovala o všech bezpečnostních a zahraničně-politických parametrech výběru dodavatele pro nový jaderný zdroj a postupovala s ohledem na bezpečnost České republiky. Žádáme vládu, aby nás neprodleně informovala o dalším postupu při výstavbě nového jaderného zdroje včetně vyhodnocení rizik odložení projektu pro energetickou bezpečnost a pro zásobování českých domácností a hospodářství elektřinou. Třetí část usnesení logicky bude navazovat na notifikaci Evropskou komisí, protože budeme reagovat potom na to, co nám bude reálně přiznáno, že tak můžeme postupovat.
Tady přede mnou zaznělo, že se bezpečnostní a ekonomické aspekty nějak vyřeší doprovodnými usneseními. Ten zákon je dramaticky nebezpečný v oblasti bezpečnosti i v oblasti ekonomické.
Bývá také argumentováno, že větší výkon nemůže být soutěžen z toho důvodu, že ty komponenty jsou příliš velké a že by do dukovanské lokality nešly dopravit. A ty studie jsou poměrně jednoduše udělatelné, takže je to na nich. Poslední argument, který slýchávám, proč to nemůže být vyšší výkon, je, že by do sítě byl připojen příliš silný zdroj. To je iluze, mnohokrát to již i v médiích z různých stran zaznělo, že takto asi už to dnes nepostavíme. Nejen že se změnila struktura českého průmyslu, ona se změnila i bezpečnostní kritéria a požadavky kladené na realizaci těchto staveb. Je to vše poměrně komplikovanější. Všechny naše požadavky a podmínky směřují k tomu, aby ten projekt byl realizovatelný, aby byl dlouhodobě udržitelný a aby se vyplatil. Dalším naprosto zásadním a klíčovým parametrem toho, jestli je celý projekt ekonomicky výhodný, nebo ne, je cena peněz. Nicméně to je falešné dilema a já mám zapotřebí toto falešné dilema vyvrátit. To znamená: postavíme vám elektrárnu za 140 miliard, 150 miliard. A to je naprosto šokující, protože zde vláda stále nemá jasno. A já si kladu otázku, a opět tam chybí odpověď od pana ministra, jak to tedy bude financované. A jestliže nevíme, jak to bude financované, jak můžeme schvalovat zákon, který je přímou součástí toho finančního modelu? Já se omlouvám, já si nyní vezmu pauzu a druhou část svého příspěvku dokončím, až se mi trošku vrátí hlas, a budu mluvit o té bezpečnosti.
Ohlásil, že se hlásí znovu do rozpravy.
První východisko je: Nechci jadernou energetiku v České republice. To je zcela legitimní a osobně znám mnoho lidí, kteří mají podobný názor. Neskrývají ho, bojují za něj a nehledají zástupné problémy. Kdyby kolega Lipavský, vaším prostřednictvím, přiznal u tohoto mikrofonu, že jeho cílem je boj proti jaderné energetice, perfektně bych mu rozuměl a chápal bych ho a mohli bychom si o tom dlouze povídat.
A za ty vláda už v květnu podle Deníku N označila Rusko a Čínu. Pro mě je tohle něco naprosto nepředstavitelného. To nám přece musíte vysvětlit. Copak my si toto můžeme dovolit? Já si myslím, že toto je velmi nerozumný postup. Takže to byla první otázka. Ano, všichni tři bez Ruska, bez Číny umějí postavit a dát nabídky na dostavbu jaderné elektrárny. Takže odpověď pana Míla byla, že ano, opravdu, nejenom že ti tři to umějí, ale že vlastně je to možné, aniž by Rusko a Čína byly i součástí konsorcia. Vy jste nás neinformovali.
To je opravdu politická otázka. To není otázka toho, kdo ve vypsané zakázce nabídne lepší cenu. Domnívám se to na základě toho, že si neumím představit, jaká jiná instituce by v České republice takovéto podklady mohla vypracovat. Stačí otevřít noviny, zalistovat trochu dále, kde je zahraniční rubrika, a dozvíte se, jak se věci mají. Toto je argument, který říkám poměrně často, když se někdo diví, proč mám problém navazovat užší a strategické vztahy s Ruskou federací nebo s Čínou. Nemá smysl mluvit o vylučování. Nemluvme o tom, že někoho vylučujeme. My je oslovíme, budou osloveni, a pokud nikdo osloven není, tak se ani nemůže cítit uražen. Do určité míry rozumím argumentaci pana vicepremiéra Havlíčka, když říká: tento zákon neřeší bezpečnost. Já to chápu. Ale proč se Sněmovna brání jakékoliv debatě o této otázce? V jakém stavu je projednávání bezpečnosti, spojené geopolitické bezpečnosti a bezpečnostních rizik, spojené s jaderným projektem v rámci bezpečnostního výboru? Je to zařazeno na programu a zahráno do autu, kde se čeká, až vláda doručí nějaké materiály; vláda nic neposílá. A nemluvím o technických otázkách. Mluvím o tom, že Česká republika je ze své podstaty závislá na dovozu energií. A to je naprosto klíčové, o tom my tímto zákonem také rozhodujeme. Tvářit se, že to tak není, je naprosto, naprosto falešné.
Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi.
My si tady pleteme v podstatě zajištění elektrické energie pro naše občany s nějakou politickou seancí na toto téma, ale je to ryze technická seance. To znamená, že z technického hlediska není možné uchladit vyšší výkon některých výrobců, kteří dodávají například jenom obrovské reaktory, a není tam v podstatě dostatek vody.
Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Lipavský. Prosím, máte slovo.
Dovolím si stručně reagovat na pana poslance Luzara. Dokonce i naše politická strana našla shodu na tom, že jádro může být součástí energetického mixu České republiky. Nijak se netajím tím, že jsem proti tomu, aby jaderné technologie do České republiky dodávaly ruské a čínské společnosti. A navíc se Maďaři ještě upsali do extrémně nevýhodné smlouvy z hlediska financování.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Zbyněk Stanjura, poté pan poslanec Černohorský.
A to je vlastně minimalistické řešení. Myslím, že naší ambicí by mělo být nezapomínat na možnost nových bloků v Temelíně, protože příprava a průběh tendru a výstavba, je to běh na dlouhou trať, zasáhne to funkční období tří, čtyř, možná pěti vlád a je důležitá velká politická shoda. To by vlastně byla standardní politická otázka. Takže vláda se v této chvíli nechová podle doporučení svých poradních orgánů, podle doporučení bezpečnostní komunity a taky dvou ministerstev. Postoj našeho klubu je vlastně jednoduchý. My jsme pro jadernou energetiku, ale bez účasti ruských a čínských firem. Budeme hlasovat pro pozměňovací návrh, který podali naši kolegové pan poslanec Lipavský a pan poslanec Žáček. Myslím, že to je jasné stanovisko.
Dámy a pánové, já se musím obrátit k panu ministru Havlíčkovi jako představiteli vlády. To, s čím přichází pan premiér, to je ujišťování, co všechno se mu podařilo dosáhnout. To bohužel nestačí. Není žádný důvod, aby tento zdroj, tedy jádro, který má nejmenší dopady na životní prostředí, neměl být zařazen do podpůrného programu Evropské unie. To je další bolest obnovitelných zdrojů. Je to protismyslné, na hlavu postavené, ale bohužel je tomu tak. V Německu Energiewende už nemá tu masivní frenetickou podporu, jakou mívala před několika lety, a některá média ji označují za největší chybu Německa od druhé světové války. Rakousko, to je podobný případ.
Nutno dodat, že ani toto rozhodnutí nebylo šťastné, protože tato elektrárna, tento projekt má velké zpoždění. Takže i pro ty, kterým jde opravdu o to, aby tady ta kapacita byla, tak by měli velmi zvažovat tuto otázku, byť už ne z bezpečnostních, tak i zcela praktických důvodů. Je naprosto zřejmé z těchto vyjádření, že Rusko, ruští představitelé, stávající režim, naši zemi pořád vnímají jako sféru svého vlivu. A je naprosto zřejmé, že i to financování musí být před vypsáním výběrového řízení, ale podle mě i před schválením tohoto zákona ujasněno. Nemůžeme pokračovat, aniž bychom měli toto vyjasněno. Je potřeba říci, že jsem velmi znepokojena i z toho, že podklady, které ČEZ dostal na jednání předsedů poslaneckých stran, nebyly přesné. Nevím, co před nimi tajíte, nevím, co vás k tomu vede, ale je to nepřijatelné, protože o naši bezpečnost by nám mělo jít na prvním místě. Podle informací, které se nakonec dostaly i do médií, k tomuto naprosto nedošlo. Já si myslím, že toto není možné jak z hlediska naší legislativy, jsem přesvědčena, že pak by měl zasáhnout i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale pak taky se nelze vůbec divit, že náš projekt nebude úspěšný, protože narazí na úrovni Evropské komise.
Samozřejmě, bezpečnostní složky vypracovávají režimové dokumenty. Tam je naprosto v pořádku, že je omezená skupina lidí daná zákonem, která k těmto dokumentům má přístup.
Nyní pan kolega Čižinský s faktickou poznámkou, dále kolega Žáček a kolega Onderka s faktickými poznámkami.
Musím říct, že tahle situace je velmi nekonformní. Pokud tady existují nějaké informace, tak by to poslanci měli vědět. Teď pan poslanec Onderka tady říká, že ne všichni mají přístup k těm správným informacím.
Odhlásím vás. Ještě jednou zagonguji. Znovu opakuji pro příchozí, že jde o hlasování o přerušení projednávání tohoto bodu do zajištění bezpečnostních informací. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat, a to vystoupením ve faktické poznámce pana poslance Pavla Žáčka, připraví se kolega Onderka a Jan Lipavský.
Děkuji za slovo. Dokonce to chtěl samotný bezpečností výbor. Děkuji za slovo.
Nyní vystoupení pana poslance Onderky s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já samozřejmě na to osobní názor mám. A to je také důvod, proč navrhujeme doprovodné usnesení a proč pro něj budeme hlasovat.
Děkuji. Nyní tedy ještě jedna faktická poznámka kolegy Lipavského. Máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji panu poslanci Onderkovi za jeho vyjádření, za jeho postoj.
Děkuji, pane kolego. Já jsem trpělivost sama, a vzhledem k tomu, že některé faktické poznámky nejsou pouhou reakcí na vystoupení předřečníka, tak na to reagovat musím jako předsedající. Nechci, aby se tady opakovaly excesy, kterých jsme tady byli svědky u jiných kolegů, kteří potom byli vyvedeni ze sálu.